Uvedu proč. Nezajímá to někdy ani novináře. Nikdo nezareaguje na to, když na tiskové konferenci je oznámeno, že byly zajištěny léky z Koreji a proces půjde standardním způsobem. Tak já si vám zde dovolím, i panu ministrovi, říci, že standardní způsob trvá devět měsíců. To znamená, že do září to nestačíte. Proto si dovoluji načíst nový bod, který se jmenuje Nedostatek léků v České republice a nekompetentní aktivity Ministerstva zdravotnictví.
Děkuji.

Tohle je to jinak? Na rozdíl od naší hlavní pošty, která má omezené parkovací možnosti, je v centru města a je bariérová, se ruší pobočky s bezbariérovým přístupem. Bezbariérovost, to není jen přístup pro vozíčkáře a invalidy, ale také pro maminky s kočárky nebo pro lidi s pohybovým handicapem.

Proč se mnou jakožto starostou nikdo nekomunikuje? Jaký byl algoritmus na rušení poboček?

Není to divné? Že by protekce, nadržování nebo dvojí metr? Pokud chcete vyvrátit tyto domněnky, zveřejněte všechna data o rušených pobočkách, ale i o těch, které zůstávají v provozu. Považuji to za vaši povinnost. Pane ministře, neschovávejte se prosím za generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána. Tento pán jen plní vaše rozkazy.

Dostali to od šéfa befelem, tak mlčí - nebo patří k těm šťastnějším, kterým nerušíte tři ze čtyř poštovních poboček jako u nás ve Valašském Meziříčí?

Paní poslankyně, vašich pět minut, prosím.
Děkuji, vážená paní předsedající. Nicméně bohužel čte noviny, stejně jako úředníci, a zjistil, že se ruší pobočky tři. Nebo lže ten, kdo poslal panu starostovi dopis: Rušíme vám pouze dvě pobočky.
To je velmi nebezpečný precedent. Pojďme se zavázat k tomu, že zkrátíme lhůty, na všechno jsme připraveni, ale neotvírejme tady takovouto Pandořinu skříňku, že budeme implementační dokumenty Evropské komise schvalovat pomocí pozměňovacích návrhů.
Děkuji, s faktickou poznámkou je připravena paní poslankyně Věra Adámková.
Nicméně shrnul bych, že hlavním cílem tohoto návrhu je transpozice evropských směrnic. Cílem je mimo jiné zvýšení bezpečnosti dodávek pitné vody. Je zde doprovodná novela o vodovodech a kanalizacích, která upravuje pravidla přístupu k infrastruktuře a způsob poskytování informací odběratelům. Ta novela se zásadně týká dvou oblastí. První je transpozice evropské směrnice o jakosti vody. Cílem je zvýšení bezpečnosti dodávek vody. Cílem je zabezpečit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví při zvyšování recyklovaného obsahu v potravinových obalech.
S přednostním právem se hlásí pan předseda Babiš.
Tak o čem vy tady vykládáte? Kolik bylo rozestavěných dálnic, o kom mluvíte vlastně tady? Já vím, jak dlouho se připravují dálnice. Tak já nevím, co začínáte tuhle debatu. Co začínáte tuhle debatu? Českou poštu jste zničili v devadesátkách. A potom, co jsme včera tady slyšeli pana Rakušana, jak vlastně my za všechno můžeme, to je zajímavé. Ano, mně vadila paní Hrubá na České poště, mně vadilo, co se tam dělo, ano, měla to sociální demokracie pod sebou, ale vy jste byli přece ve vládě. Jaká to byla vláda? No, osm socanů a Bělobrádek, to byla ta vaše většina. Já jsem dával do pořádku finance, vy jste akorát bral své spolustraníky na svůj rezort. Za to se platí, ne? Talentový program: objednáváme školení time a stress management, 126 000, jiná školení měkkých dovedností. Víte, co to je holdingová dílna? A byla tam i možnost vystřelit rodiče z praku. Takže na toto dává pošta milion korun. O čem se tady bavíte? Majitelem firmy je Prázdninová škola Lipnice. Viděl jsem to video - no, neuvěřitelné. Babiše strašně štvalo tohle. A to bylo za každého ministra, netransparentní. Takže neříkejte o tom, že my máme něco společného s poštou. Tak nechť ukáže pan Rakušan všechny smlouvy, udělejte to veřejně a můžeme se bavit. Takže to jsou fakta.
S přednostním právem nejdříve byl přihlášen pan předseda Výborný, poté pan vicepremiér Jurečka.
Vládo, kolegyně, kolegové, já bych chtěl vaším prostřednictvím poprosit všechny kolegy poslance a vaším prostřednictvím pana poslance Babiše, abychom se pokud možno vrátili k tomu, co je teď předmětem našeho jednání.
Justice a soudci tlačili na terapeutické programy pro řidiče. Je pravdou, že toto zpracovala justice bez konzultace s Ministerstvem dopravy. Já bych spíš vzala tento případ v potaz nebo spíš jako námět pro pana premiéra. Nejenom minulá vláda, i současná vláda trpí zcela jistě tím, že někdy ministerstva ne zcela dobře spolu spolupracují anebo chtějí spolupracovat na některých věcech, tak se domnívám, že by bylo dobré zapracovat spíš na těch vztazích mezi ministerstvy, aby se dokázala mezi sebou domluvit a neřešila to přes poslance.
Děkuji za dodržení času a nyní s přihláškou pan poslanec Sládeček. Pane poslanče, prosím.
Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády a vážení kolegyně, kolegové, já budu velmi stručný, protože většina těch argumentů již zazněla, jak ty, které jsou pro tento návrh, tak i ty jemné problémy, které tento návrh přináší, které zmínil pan kolega Kolovratník. Pokud se podíváte na ty terapeutické programy, někteří se mě ptali, jestli je to opravdu potřeba. A kromě sankce se tedy snažíme i toho dotyčného řidiče vzdělávat, pracovat s ním, aby znovu to jednání neopakoval.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom velmi stručný komentář, většina podstatných věcí tady zazněla. Občas musíme dělat věci, které nám radost nedělají, ale jsou prostě nezbytně nutné. Proto přinášíme ve spolupráci a po vzájemné konzultaci úpravu, která by tohle mohla napravit, která to napraví. Zároveň si dovolím odpovědět na některé vyslovené výhrady. S ohledem na to, že celý ten systém tak, jak byl načten a schválen, předpokládá vytvoření informačního systému veřejné správy a vyžaduje i akreditaci lektorů, těch, kteří budou provádět právě ty terapeutické kurzy, tak to velmi obtížně může být předmětem hospodářské soutěže. V tomto směru podle mého přesvědčení a podle přesvědčení Ministerstva dopravy je ta výhrada lichá, tady v tom případě se v žádném případě nepostavíme proti evropské legislativě a proti evropským pravidlům. Proto přicházíme s touto úpravou.
Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty.
Má to nějakou politickou souvztažnost, nebo je to charakter jízdy těch řidičů?
Zahajuji tudíž podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan zpravodaj. Pane zpravodaji, prosím.
Já pouze v podrobné rozpravě načtu návrh na legislativně technickou úpravu, drobnou, kterou jsme připravili tady se sněmovní legislativou.
Je samozřejmě na těch lidech či na firmách, jak toho využijí, ale je to opravdu výjimečná příležitost. Děkuji za pozornost a děkuji za podporu tohoto návrhu.
Nejdřív pan zpravodaj, poté bylo jedno přednostní a poté pan předseda.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Jsem rád, že jsme se konečně na čtvrté schůzi k tomuto bodu dobrali. Jak už řekl můj předřečník, pan ministr, stručně zopakuji některé nejdůležitější záležitosti týkající se tohoto návrhu zákona. Spočívá tedy v odpuštění některých příslušenství v případě dluhů vůči veřejnoprávním subjektům vymáhaných soudními exekutory, pokud tedy došlo k uhrazení jistiny. Předpokládá se, že návrh zákona bude mít pozitivní dopad na podnikatelské prostředí České republiky. Navržené řešení bude motivovat dlužníky ke splnění jejich nejdůležitějších povinností v oblasti sociálního zabezpečení, tedy k úhradě pojistného na sociální zabezpečení, a v konečném efektu potom povede k narovnání jejich vztahu ke státu na poli správy sociálního zabezpečení. Lze předpokládat, že navržené řešení povede k pozitivnímu rozpočtovému efektu v podobě zvýšené úhrady jistin, a to i za cenu, jak již bylo řečeno, negativního rozpočtového efektu ve vztahu k příslušenství. Za pozitivum ovšem lze považovat také předpokládané snížení administrativní náročnosti a nákladů spojených se správou nedoplatku. Tolik stručné shrnutí návrhu zákona, jehož předpokládaný termín nabytí účinnosti je 1. července 2023, přičemž samotná akce bude probíhat v období červenec až listopad tohoto roku. Doporučuji, aby návrh zákona byl postoupen k projednání výboru pro sociální politiku. Děkuji za pozornost.
Mám zde dvě přednostní, v pořadí byl nejdříve pan poslanec Rozvoral a poté pan předseda Výborný, nicméně já předtím tímto otevírám obecnou rozpravu. A máte slovo, pane poslanče.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi krátce vystoupit se stanoviskem klubu SPD k tomuto tisku. Zdůrazňuji také, že odpuštění mnohdy astronomického penále a exekučních nákladů se týká osob, které již část dluhu, respektive celou jeho jistinu, uhradily, a že jde tedy o nápravu likvidačních dopadů exekucí na občany.
To je ta jistina. A bude to platit jak tady u sociálního pojištění, bude to platit u daní, bude to platit u poplatku obcí, měst, bude to platit u vězeňských justičních poplatků, prostě je povinností dlužníka zaplatit dluh. Ten, kdo to nese na svých bedrech u sociálního pojištění, je samozřejmě stát. Je to tedy ono milosrdenství nebo onen přístup vstřícný ze strany státu. Myslím, že takto to má být.
Takže si říkám, přijde mi, že by bylo dobré to sjednotit, aby to bylo srozumitelné. Teď docela jsme v detailu, odborná věc. A na to já jsem upozornil, že to by byla škoda. Ostatní změny jsem řekl.
Já také děkuji a rozhlížím se po sále, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Ještě chviličku prosím o strpení, než dorazí kolegové do sálu. Kdo je proti? Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Končím projednávání bodu číslo 21 a otevírám bod číslo Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Zbyněk Stanjura a já požádám pana ministra, aby se ujal slova.
K danému výkladu dospěl soud navzdory tomu, že tento postup nebyl nikdy úmyslem zákonodárce, a navzdory tomu, že delegace této odborné agendy na odvolací finanční ředitelství postrádá v uvedených případech jakýkoliv legitimní důvod. Takže cílem tohoto návrhu zákona je zajistit, aby Ministerstvo financí mohlo nadále hájit vlastní rozhodnutí i v případném navazujícím soudním řízení o žalobě proti tomuto rozhodnutí Ministerstva financí a dále aby Ministerstvo financí mohlo o věci opětovně rozhodnout v případě, kdy je toto rozhodnutí soudem zrušeno a vráceno k dalšímu řízení.
Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova, pane ministře? Není. Pane zpravodaji? Výsledek: přijato. Děkuji za spolupráci. Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr financí Zbyněk Stanjura.
První věc se týká pouze fyzických osob, ať už podnikajících, nebo nepodnikajících, a to se jedná o mimořádný zánik určeného příslušenství daně odpuštěním. Nebude se odpouštět příslušenství, kde není jistina, která by mohla být uhrazena, například pokuta. I tam dojde k tomuto mimořádnému odpuštění příslušenství. Druhou oblastí navrženého zákona je mimořádný zánik - to není odpuštění - zánik některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně. Je to určeno v tomto případě pro všechny daňové subjekty, takže v tomto případě mimořádného zániku se to bude týkat i právnických osob. V tomto případě se nežádá. Pokud bude schválen návrh zákona, tak to zanikne právě díky tomuto navrženému zákonu. Aktivní nedoplatky:
Ještě jednou děkuji za to, že to dnes v prvním čtení projednáme. Avizuji dopředu i vám, kolegové poslanci, že bude možné se zúčastnit k tomuto tématu pracovního kulatého stolu 19. dubna tady na půdě Sněmovny.
Děkuji.
Jsou to úplně odlišné případy. Je to potřeba pro občany a pro dlužníky jasně ozřejmit. Tohle to se netýká exekucí, které vymáhají soudní exekutoři, takže to není milostivé léto III, ale klidně to nazývejme milostivý podzim, ať to odlišíme. Tenhle milostivý podzim vlastně v tomhle pokračuje a je pravda, že my jsme ho slíbili, aby to bylo fér, aby to bylo spravedlivé. Ta první je, že se prodlužuje ta doba. Třetí, a to je zásadní změna, dámy a pánové, jsou splátky, to předtím umožněno nebylo. b) jim to není umožněno.
Děkuji a další řádně přihlášenou je paní poslankyně Lenka Dražilová.
Prosím o podporu tohoto návrhu.
To se týká třeba momentu, kdy ministerstvo nebo rezort dopravy navrhuje, aby tady ty terapeutické programy byly prováděny zrovna a právě jednou organizací, kterou je Centrum dopravního výcviku, a proč ne nějakou jinou. Každopádně, jak jsem řekl před několika vteřinami nebo minutami, rozhodli jsme se nakonec i přes tyto nedostatky s tím projednáním souhlasit. Zhruba v tomto duchu jsme včera diskutovali s panem ministrem Kupkou, jak tedy předkladatelé, tak my, zástupci opozice. Nemusí to být pravdivé vyjádření a může potenciálně hrozit řekněme porušení nebo narušení hospodářské soutěže, pokud by o to provádění například měl zájem některý z komerčních subjektů. Víte, že na trhu fungují, ať už jsou to samotné autoškoly, nebo Asociace autoškol. Určitě vám může být známý Ústřední automotoklub se zkratkou ÚAMK nebo Autoklub České republiky a další a další. Byť za sebe osobně ze znalosti věci říkám, že mi to určitě dává logiku. Ale zkrátka je tady to upozornění nebo varování před tím rizikem, že by to potenciálně nebo řekněme teoreticky mohlo být napadeno. To za prvé. Toto by asi mělo projít nějakou přípravou ze strany vlády, ze strany ministerstva, abychom ta rizika minimalizovali. Myslím, že bychom byli sami proti sobě, kdybychom se teď v uvozovkách stavěli na zadní a zbytečně to blokovali, proto to dělat nebudeme. Děkuji za pozornost.
Také děkuji a mám tu jednu faktickou poznámku paní poslankyně Ožanové.
Věřím, že na tom panuje shoda a že takhle společně můžeme napravit opravdu neočekávaný postup Nejvyššího správního soudu.
Ještě chviličku prosím o strpení. Kdo je proti?
Děkuji, paní předsedající. Vláda v této souvislosti připomíná, že právě z výše uvedeného důvodu by do úpravy přechodných ustanovení po nabytí jejich účinnosti nemělo být zasahováno, výjimečně pak lze měnit úpravu obsaženou v platných, ale dosud neúčinných přechodných ustanoveních. Určil zpravodajkou paní Marii Pošarovou, po změně, kterou jsme provedli nyní, Ladislava Oklešťka, a navrhl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční. K obsahu návrhu samotného, sněmovní tisk...
Děkuji.
Je to náš společný cíl schválit tento návrh. K obsahu návrhu samotného: sněmovní tisk 401 koriguje vytýkané záležitosti sněmovního tisku 355, jak tady zmínil můj předřečník, takže přece jenom zmiňuji. Cílem návrhu zákona je zajistit, aby byla zachována působnost Ministerstva financí i v případném navazujícím soudním řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva financí a dále kontinuita rozhodování Ministerstva financí v případech, kdy je toto rozhodnutí soudem zrušeno a vráceno k dalšímu řízení. S ohledem na to, že v úvahu nepřichází žádné jiné mechanismy zjednání nápravy, například podání ústavní stížnosti, navrhuje se do klíčového přechodného ustanovení explicitně vložit, že pokud je proti výše uvedenému rozhodnutí Ministerstva financí podána žaloba, je žalovaným Ministerstvo financí, a to i v případném navazujícím řízení o kasační stížnosti. Stejně tak se do předmětného přechodného ustanovení navrhuje vložit, že pokud soud rozhodnutí Ministerstva financí zruší a vrátí jej k dalšímu řízení, dokončí toto řízení Ministerstvo financí.
Hezké poledne, kolegyně, kolegové. Já si myslím, že ten návrh tady byl poměrně dostatečně představen, nicméně... Spočívalo v odpuštění některých příslušenství v případě dluhů vůči veřejnoprávním subjektům vymáhaných soudními exekutory, pokud došlo k uhrazení jistiny. Předmětem návrhu zákona je proto aplikace filozofických východisek milostivého léta na daňové dluhy, na které milostivé léto nedopadalo. Dále je předmětem návrhu zákona zánik některých bagatelních daňových dluhů, jejichž správa je z administrativního hlediska neefektivní.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Štolpa a pan poslanec Nacher.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh zákona je předkládán v návaznosti na projekt milostivé léto. O opakování této oddlužovací akce byl výrazně menší zájem než o její první kolo, jak ukazují statistiky Exekutorské komory České republiky, protože v prvním případě se jednalo hned o 52 000 ukončených exekucí. Taková příležitost tu zatím nebyla, protože daňové nedoplatky jsou jen výjimečně vymáhány exekučně. Tyto základní cíle jsou sledovány dvěma relativně nezávislými opatřeními, které návrh zákona obsahuje. V případě obou opatření se materiálně jedná o určitou formu daňové amnestie. Nejzákladnější premisou je však sama mimořádnost daného opatření, která brání jeho potenciálnímu zneužití k neplnění daňových povinností a nežádoucím spekulacím na tomto poli. Jako klub hnutí ANO jsme připraveni návrh zákona podpořit. Je totiž v souladu s opatřeními, které jsme již v minulosti aktivně podpořili. Bude ovšem nutné některé parametry upravit pomocí pozměňovacích návrhů, o kterých zde u předchozího bodu mluvil pan kolega Patrik Nacher.